Pan ministr ve své úvodní řeči zcela jasně říkal, že právě bychom měli podporovat zavedení elektronické evidence tržeb a kontrolní hlášení, a pak dojde k tomu, že z toho budou profitovat i obce. To uvidíme v následujících měsících a letech. To ale vůbec není pravda. Údaje chorvatského Ministerstva financí totiž potvrzují, že výběr daně z přidané hodnoty se po zavedení elektronické evidence tržeb prakticky nezměnil. Určitě co je pravda, je, že pro podnikatele bude znamenat evidence finanční zátěž. Mimo jednorázových nákladů na pořízení pokladny a tiskárny je nutné připočítat i tolik diskutované internetové připojení, se kterým jsme se tady potýkali ve faktických poznámkách. V případě registračních pokladen se veškeré povinnosti a náklady spojené se splněním povinnosti dané zákonem přenáší na podnikatele. Konkrétně by tedy byl podnikatel povinen si pořídit elektronické zařízení, také software schopný komunikovat se serverem Finanční správy, zřídit si datové připojení. A mě velmi zaujalo, a obrátilo se na mě mnoho podnikatelů, protože na konci listopadu Ministerstvo financí zveřejnilo, jak budou vypadat pokuty a sankce v případě neplnění povinností vyplývajících ze zákona o kontrolním hlášení. Podnikatelé si stěžovali, protože budou Vánoce a oni vědí, že bohužel od ledna, pokud se příští týden nepodaří, a pokud neprozřete, a i k tomu by mělo směřovat moje vystoupení, pokud zavedete kontrolní hlášení skutečně tak, jak ten zákon je připraven k uvedení v platnost, tak stejný problém můžeme mít u elektronické evidence tržeb. To vše má vykonávat proto, aby mohl státu sdělit požadované informace předepsaným způsobem. Finanční zátěž padá i na stát, který bude muset zaplatit více úředníků v řádu stovek lidí, kteří tuto evidenci budou administrovat. Pokud se nikdo další nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova? Prosím, aby byl nastaven potřebný počet hlasů na 101 - což se již stalo. Odhlašuji vás všechny. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Končím 36. schůzi Poslanecké sněmovny.
Se mnou to nikdo nedohodl. Tak to interpretujme ty naše dohody přesně. Toto číslo si vyhádali před chvilkou koaliční představitelé na chodbě, já to respektuji, nejsme to schopni nijak změnit, ale neříkejte, že to je dohoda předsedů poslaneckých klubů. To tedy není. Jenom ta první část. Ne ta druhá.
Vážený pane předsedající, já se domnívám, že vy byste mohl přerušit schůzi do doby. Přerušte si to hlasováním. Ale vaším rozhodnutím pouze do jednání Poslanecké sněmovny.
Není to mým rozhodnutím, je to na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Tak mi to bylo prezentováno. Jestli je to procedurální návrh, aby se o tom hlasovalo? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Přibylo administrativy na straně podnikatelů. To je první zásadní bod. V Chorvatsku proběhlo celkem 35 tisíc kontrol podnikatelů za jeden rok až osm let trvajících jeden a půl den v jedné firmě. Úředník úřaduje, zaměstnanci se věnují jemu místo zákazníkům a firmy přicházejí o zakázky. Znamená to více administrativy také pro stát. Ministerstvo financí počítá s nárůstem kontrolorů o 900 lidí v České republice, s nárůstem administrativy na straně kontrolovaných podnikatelů bohužel nikdo příliš nepočítá, v těch materiálech to není. Registrační pokladny platí podnikatelé. V Chorvatsku stojí pokladna průměrně tisíc eur. Pro mnohé podnikatele to znamenalo financovat firmu z dvouměsíčního příjmu. A opět, pokud se bavíme o rovném prostředí, tak zjevně tady není rovný přístup k velkým firmám a k drobným podnikatelům. I banální chyba končí likvidační pokutou. A i tady toto může výrazným způsobem omezit podnikatelské prostředí v České republice. V Chorvatsku je to tak, že 17 % kontrol končí pokutou nebo zákazem činnosti, což je tisíc případů z 35 tisíc kontrol. Pokuty se udělují za nesouhlasící stav pokladny, ale i za chybné DPH, nevydání účtenky, ale i třeba za chybný čas vydání. Chybou je i částka nula kun nebo špatný název zboží. Data o platbách nejdou odeslat. Pokud síť nefunguje, nese odpovědnost za dodání dat podnikatel. Nedávný kolaps registru řidičů je toho naprosto jasným důkazem, že ani Česká republika není připravena na provozování takto komplexního systému. Sama hospodářská komora Chorvatska pak přiznává, že tuto problematiku nemá uspokojivě vyřešenou. Od zavedení systému v roce 2013 stále vymýšlí řešení. Jaká je realita v Chorvatsku? Já to pro jistotu zopakuju. Myslím, že mezi námi není mnoho těch, kdo podrobně studovali zápisy z Legislativní rady vlády, která se elektronickou evidencí zabývala už v květnu tohoto roku. To je ostatně jeden z nejspornějších bodů celého textu, totiž přenos nákladů na SME. Nicméně tady vidíte relevantní fakt, že i zpráva Legislativní rady vlády hovoří o tom, že náklady se budou pohybovat v desítkách tisíc korun, a nikde není popsáno, jak tyto náklady bude stát internalizovat. Současně sdílím další připomínku ohledně požadavků na vypracování věcného záměru, jak požadují legislativní pravidla vlády. Zákonnost legislativního procesu je jedním ze základních projevů právního státu a výjimka, kterou pravidla připouštějí, nebyly nijak zdůvodněna. Část B této zpravodajské zprávy. Soulad s ústavním pořádkem a s evropským právem. Nelze prima facie říci, že návrh zákona je v rozporu s ústavním pořádkem. Zde nejde o extenzi možných veřejnoprávních zásahů. Není úkolem zpravodaje takovou analýzu provádět. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme pokračovat dalšími body dle schváleného pořadu schůze. Nejprve ale přečtu omluvu. První s přednostním právem, ještě než budeme probírat jednotlivé body schůze, je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Po něm pan ministr obrany.
Vážený pane předsedající, rozsvítilo se mi poněkud později, ale přece jenom. Myslím tím tady světýlko pod mikrofonem. Žádný z těch scénářů, o kterém byla řeč mezi námi i předsedy poslaneckých klubů, neznělo přerušení do pátku, tím méně do pátku 8. ledna. Musím říci, že poslední dobou se tady extrémně porušuje v podstatě jakákoliv dohoda, která se udělá. Jak známo, poslanecký týden je určen na jiné poslanecké aktivity než na schůzi Poslanecké sněmovny, na probíhání přerušené nebo případně mimořádné. Myslím si, že by bylo dobře, abychom začali také přemýšlet nad tím, a zase se obracím ke kolegům a kolegyním vládním poslancům a poslankyním a také k ministrům a ministryním a k předsedovi vlády, začít přemýšlet o změně stylu. Ale některé věci by bylo dobře vyvolat znovu na scénu, například to, že když mám zájem, aby něco bylo dobře, dokonalé, úspěšně projednáno, tak přijdu na příslušný poslanecký klub, vysvětlím svůj postoj a jednám, nebo alespoň za příslušnými zástupci poslaneckých klubů. To se tady neděje, nebo alespoň jsem nezaznamenal příliš.
Přehlednost právní úpravy. Právní úprava nesplňuje požadavky přehlednosti. To je velký argument, nad kterým bychom se měli zamyslet, protože přece nikdo z nás jako volených zástupců lidu nechce, abychom přijímali takové právní úpravy, které nesplňují požadavky přehlednosti. Je to výsledek celé řady vážných nedostatků, píše pan zpravodaj. Mohu tak jistě konstatovat, že zde projednáváme v řadě jednotlivostí jiný zákon, než který byl předložen do připomínkového řízení. Dostáváme se k části D - Jednoznačnost pojmů a základních institutů. Zákon je jednoduchý a krátký, nicméně téměř každý jeho paragraf vzbuzuje interpretační otázky. To je skutečně závada velké důležitosti, pokud to říká pan zpravodaj Legislativní rady vlády. Jsou to otázky, které nejsou zcela triviální, což je při existenci budoucích vynakládaných nákladů velmi žádoucí. Ať se budeme jakkoli přít o výši těch nákladů, tak přece jenom není triviální, že ten zákon vzbuzuje interpretační otázky. Evidencí tržeb je také tautologie. Důvodová zpráva je sice rozsáhlá, ale není součástí právního předpisu a je bohužel nezávazná. Tedy pro výklad vlastně nezajímavá. Navíc praxe ukazuje, že výklady se vždy liší podle toho, jaký správce daně je zrovna příslušný, právní norma musí být proto o to jasnější. Jsem rád, že moje vystoupení podnítilo k diskusi i předsedu Legislativní rady vlády. I předseda Legislativní rady vlády diskutuje nad mým vystoupením. Děkuji, pane předsedo, jste velice laskav. Ano, jsme u srozumitelnosti navrhovaných ustanovení. Problémem není jen srozumitelnost jednotlivých ustanovení, problémem je srozumitelnost celého zákona, a to zejména při uvědomění si toho, kdo bude aplikujícím subjektem. Tady jednotlivé paragrafy ve stručnosti vynechám a přejdeme k bodu F a to je jazyková úroveň toho návrhu. Použitý jazyk je standardní a pan zpravodaj nevidí problémy v samotném jazykovém vyjádření. Dostáváme se k bodu G, což je úroveň důvodové zprávy. Nedostatky samotného textu návrhu zákona nemůže nahradit důvodová zpráva. Důvodová zpráva je dlouhá, včetně RIA části, ale klíčové odpovědi bohužel nedává. Tady vidíte, že důvodovou zprávu nemá ani moc cenu číst, protože klíčové odpovědi vám nedá. A teď závěr. Tím se plynule dostáváme ke stanovisku samotné Legislativní rady vlády. Za prvé k celkovému záměru návrhu. Zakotvit možnost zákazníka ověřit, zda byla jeho transakce řádně zaevidována v systému správce daně. Dále sdělení Komise ze dne 23. února 2011 s názvem Přezkum iniciativy. Způsob projednání návrhu. Dne 7. května předkladatel dodatečně aktualizoval materiál prostřednictvím eKLEP v části vypořádací tabulky důvodové zprávy a předkládací zprávy na základě výsledků dokončení vypořádání připomínek v meziresortním připomínkovém řízení. Návrh zákona je na základě výše uvedené aktualizace podle předkladatele předložen s těmito rozpory. Začneme Ministerstvem zemědělství. A teď jsem se v tom ztratil. Ministerstvo zemědělství také nesouhlasí s ponecháním prostoru doplnit tržby vyňaté trvale z evidence tržeb vyhláškou, ani když je vydání vyhlášky zavázáno zákonným omezením. Nepovažuje vymezení údajů, které má poplatník poskytovat správci daně, za dostatečně konkrétní.
Elektronická evidence tržeb je plošná, omezuje všechny kvůli velmi malé skupině delikventů a navíc v zemi, kde podíl šedé ekonomiky je poměrně nízký a ještě navíc i bez elektronické evidence tržeb klesá. Elektronická evidence tržeb je nadměrně restriktivní, elektronická evidence tržeb porušuje zásadu proporcionality, podle které má stát používat vždy prostředky co nejšetrnější k základním právům a svobodám soukromých osob, což se v tomto případě neděje, protože máme jiné nástroje už teď k dispozici, kterými bychom mohli dosáhnout, možná, vyššího výběru daní, ale určitě ne elektronickou evidencí tržeb. Elektronická evidence tržeb je také diskriminující. Elektronická evidence tržeb je také drahá, protože jak jsem tady ukázal, náklady státu, náklady podnikatelů zdaleka nejsou adekvátní možnému přínosu. Budou se vypisovat veřejné zakázky na něco, co není potřebné. Já jsem tady přinesl některé základní politické, ekonomické, sociologické argumenty, které jasně ukazují, proč je elektronická evidence tržeb nejenom špatně připravena, ale proč je úplně zbytečná, proč není tím nástrojem, který nám pomůže snížit šedou ekonomiku, proč takovou věc nepotřebujeme.
První je poznámka pana poslance Šarapatky a připraví se pan poslanec Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.
Zaslechli jsme tady mnoho argumentů a protiargumentů, některé z nich byly pravdivé, jiné méně, ale přesto se domnívám, že normální je nekrást. Můj předřečník tady hovořil, řekl mnoho argumentů, proč je elektronická evidence špatná a že má jiná řešení. Ale o těch řešením jsme se tady nedoslechli ani slovo.
Já jsem původně vůbec nechtěl vystupovat, protože jsem si myslel, že toto není moje téma, ale dohnalo mě k tomu vystoupení předsedy občanských demokratů.
Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Laudát.
Tak přítel Ruska má rád Mrazíka, já Mrazíka rád nemám, ale kvůli tomu jsem se nepřihlásil. To není žádná pravda. Nezávislý poslanec je ten, který kandiduje nezávisle do Poslanecké sněmovny. On je nezařazený poslanec, to je úplně něco jiného. Nezávislý poslanec kandiduje sám, přesvědčí voliče a pak působí jako nezávislý. No navrhli jsme. A nejenom od mikrofonu, ale sepsali jsme to, bohužel to zatím nepřišlo na program. To jsou konkrétní kroky, které zjednodušují daňový systém. Přesný opak jste udělali. A zopakuji, že to není názor opozice, ale názor renomovaných studií, které odborná ekonomická obec bere vážně.
Nic takového se teď neděje. Stejně tak se neděje to, že by dnes například vystoupil předseda Sněmovny a navrhl projednání zákonů EET ve stavu legislativní nouze, protože bychom si všichni přáli v koalici, aby tento návrh platil od 1. ledna. Nic takového se neděje. A pamatuji si, když jste tady včera nebo předevčírem hovořil o tom, jak jsou někteří ministři nepřipraveni na jednání, což určitě na tento názor máte právo, jak nepřipraveni mnohdy nejen na jednání byli, bohužel, ministři vašich vlád.
S faktickou poznámkou nyní pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
První je taková osobní a lidská. Já k tomu nechci říkat plus nebo minus, oni útočili, my jsme se bránili. Že to bylo podrobeno zkoumání Ústavního soudu. To je důležité říct. Jinak souhlasím, tohle jsme udělali, takhle jsme se bránili, tuto metodu jsme použili a výsledek byl takový, že jsme byli úspěšní.
Ústavní soud konstatoval ve svém nálezu, který je dohledatelný, že šlo o porušení zákona o jednacím řádu, že ta procedura nebyla správná, nicméně takové porušení nenaznalo intenzity, která by vedla ke zrušení těch 13 návrhů. Ale v případě nálezu, který se týkal zneužití stavu legislativní nouze, došlo ke zrušení těch konkrétních zákonů, tuším, že to byl zákon o stavebním spoření. Takže není to tak, že by Ústavní soud dal za pravdu podle mého názoru tehdy vládě, jen ta intenzita v případě některých návrhů nebyla taková. Ale to už nechme historikům a především ústavním právníkům. A věřte, že se tak stane.
Tak to byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Pokud se již nikdo další nehlásí, končím všeobecnou rozpravu, ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pan ministr má zájem.
Děkuji, pane předsedající. Jednak je to právní rámec. Takže my nejsme v žádné mimořádné situaci nebo v nějakém emergentním režimu, kde bychom my jediní nevěděli přesně, jak s tím naložit. Tato analýza bude poskytnuta poslancům výboru pro obranu v termínu do 10. ledna příštího roku. A tím reaguji na ten moment, který tady také zazněl, zda jsme připraveni. Nechci tady už dlouze o tom hovořit. Platí některá ta data, která tady zazněla. Nakonec bylo rozhodnuto, že ano, že jsme schopni, a proto se to měnilo ještě na poslední chvíli.
Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Zahajuji podrobnou rozpravu. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Prosím, pane zpravodaji, abyste se odkázal na usnesení, které jste přednesl ve všeobecné rozpravě.
Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení zástupce velitele plukovníka generálního štábu Ing. Štefana Muránského, náměstkyně pro řízení sekce právní JUDr. Aleny Netolické a zpravodajské zprávě poslance Ing. Bohuslava Chalupy a po rozpravě
Technická realizace evidence bude extrémně náročná. Myslím, že i ministerstvo si to uvědomuje, a významným problémem této je právě technická stránka věci. Ministerstvo financí se bude muset také vypořádat se skladováním, analýzou a kontrolou mnohem většího množství dat než v chorvatském případě. Proto bude nutné systém upravit nebo vytvořit úplně nový systém. Podnikatelé se sami budou muset vypořádat s technickými překážkami pro funkčnost systému, bude potřeba připojení k internetu, které, jak tady zaznělo v debatě, není na některých místech České republiky dosud spolehlivé a navíc jde o další investici pro podnikatele. Já se nemůžu tady prostřednictvím pana předsedajícího shodovat s kolegou Zlatuškou. Představa, že k tomu budou podnikatelé používat jen tablety nebo mobilní telefony, v současné době není úplně reálná. Stát by měl efektivně vybírat daně, ale zároveň podnikatele co nejméně zatěžovat. Neexistuje seriózní srovnávací studie, která by potvrdila zvýšení výběru DPH po zavedení evidence. Za druhé. O Itálii jsem tady již hovořil. Tam to množství daňových úniků je stále poměrně vysoké. Sama italská vláda to přiznává, byť nový premiér se s tím velmi snaží funkčně bojovat. Za třetí. Podnikatelé musí mít pokladnu propojenou s tiskárnou a software a připojení k internetu. Pro stát znamená zavedení evidence zvýšení počtu úředníků. To já osobně považuji za jeden z nejzásadnějších argumentů. My bychom přece měli stát spíše zmenšovat, ne se jej snažili zvětšovat a zavádět nové a nové povinnosti. Za šesté. Způsobovalo to občanům přílišné problémy. Osobně bych se přimlouval za to, a díky některým vašim kolegům a díky panu ministru vnitra se na tom daří spolupracovat, abychom spíše řešili ten systém opačně. Až bude funkční elektronická evidence těch konkrétních jednotlivců, měli bychom na tom spolupracovat. Ministerstvo financí - to je sedmý bod - se bude muset vypořádat se správou obrovského množství dat. Já si myslím přesný opak. Všichni podnikatelé budou muset mít připojení k internetu. U některých živností si to příliš nedovedu představit, nebo je to znovu zbytečná zátěž pro někoho, kdo to příliš nepotřebuje. Rád s panem ministrem zajdu na pivo, jestliže někdy bude elektronická evidence tržeb zavedena.